Pojďme přemýšlet o té globální možnosti tu administrativu pro ty nejmenší podnikatele snížit a nevracejme to, co se před rokem ustanovilo.
Ptám se, kdo další má zájem o vystoupení v podrobné rozpravě k tomuto bodu. Nikoho nevidím. Otevírám další bod Nemám bohužel ani žádné omluvy, které bych přečetl, tak poprosím o chvilku trpělivosti, než pan poslanec přijde. Přeruším jednání do 15.00 na dvě minuty. Já už to přerušil, takže v klidu rozcvičit a budeme pokračovat. Přerušení nebylo ani zobrazeno na informační tabuli.
Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové, jsem rád, že se také dostávám ke slovu k tomuto zásadnímu tématu. Je otázkou, jaký vztah k těm sněmovním tiskům, které tady máme předloženy a které projednáváme, tato vláda bude mít, i mě by to zajímalo. Švýcarsko je úplně jiná kultura a tradice, nemá smysl připodobňovat situaci v České republice k té švýcarské ústavní tradici a tradici švýcarských referend. Stejně tak máme tzv. referenda participační. Máme referenda blokační. Týká se to nejenom parametru, kdo může iniciovat, samozřejmě také je to otázka kvora, ať už kolik procent voličů musí přijít k tomu, aby referendum bylo platné, nebo jaká většina se musí vyslovit pro. Je to otázka závaznosti, je to otázka výjimek, o kterých otázkách není možné v referendech rozhodovat. Jako veliký problém vidíme potom, a to ani jeden z těch tří návrhů neřeší zcela jednoznačně a jasně, je implementace případného rozhodnutí z takového referenda.
Děkuji, pane předsedající. Já na to říkám, že pokud tohle je pravda, tak máme nejvyšší čas tady přímou demokracii právě zavést a národ k ní přivést. Pokud budeme žít ve stranické oligarchii, která bude monopolně za občany rozhodovat, nikdy občany k odpovědnosti za vlastní zemi nevychováme. Jestliže nejsme zralí, pak je lépe žít v nějaké diktatuře nebo imitaci demokracie. Má někdo pocit, že reprezentanti zvolení nezralými voliči budou zralejší, odpovědnější, morálnější? Morálněji, slušněji, poctivěji? Naopak, mnozí z nich trumfli i největší gangstery. Loupež státního majetku z časů privatizace už v dějinách zřejmě nikdo nepřekoná. Právě zastupitelský systém nutí občany věřit elitám a elity nutí masy ohlupovat, korumpovat a podvádět, aby získal jejich hlasy.
Jedná se v zásadě o registr smluv a o přístup k němu pro veřejnost.
Takže zařazení tohoto bodu a poté dvě alternativní hlasování o zařazení. Nejprve se vypořádáme s hlasováním o návrhu z grémia. Tak tedy ještě jednou hlasujeme o návrzích grémia, tak jak jsem je přednesl v úvodu. Ptám se, kdo je pro. Návrh grémia byl přijat. Dále budeme hlasovat o návrhu pana místopředsedy Okamury, který navrhuje zařadit nový bod a tím je projednání a odsouzení výroku kancléřky Angely Merkelové. Tento návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Už tedy nebudeme hlasovat o pevném zařazení.
Opět ta lhůta bude stejná do zítřka, tedy do středy, do 12 hodin. My bleskově přijmeme usnesení, tak aby vše bylo ve čtvrtek na ty volební body připraveno. Druhá lhůta na změny v orgánech. Obě jsou do zítřka do 12 hodin.
S přednostním právem pan předseda Stanjura. No, jestliže je vyhlášena lhůta, která nemůže být vyhlášena, tak už to snad ani nemusím konstatovat, pane předsedo. A budeme pokračovat podle schváleného pořadu schůze. Prvním bodem, který otevírám, je Prosím, aby předložený návrh uvedl za navrhovatele poslanec Vojtěch Munzar. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Klade si za cíl vrátit snížené limity pro uplatnění výdajových paušálů na úroveň dvou milionů korun, a to i při podání daňového přiznání za rok -
Ti, kteří nutně potřebují něco probrat, nechť tak učiní v předsálí.
Pokud chcete něco řešit, tak to pojďme začít řešit systémově. Stačí si to přečíst. Ta čísla jsou tam úplně jiná. GDPR, abych ho vysvětlil malým a středním. Nikdo z vás do toho se mnou nešel! Přestože jsem vás k tomu vyzýval. Takže příští týden bude k dispozici pouze dvoustránkový na jednom papíře manuál pro malé a střední, které mi potvrdily OO... nebo ÚOO plus Ministerstvo vnitra. Takže na tom jsem pracoval teď tři měsíce a nebyla to práce vůbec lehká. Všichni jste dali od toho ruce pryč. Takže neříkejte, že nic neděláme. Já rozhodně jo.
Potom pan poslanec Klaus, Ferjenčík, paní poslankyně Langšádlová a pan předseda Bartošek.
Zřídil pro svoji ženu hotel a restauraci. Vede ji řádně a poctivě. A to je to narovnání tržního prostředí.
Děkuji.
To je samozřejmě pravda, ale myslím, že pan poslanec Výborný je trošku naivní. Protože jak je to ve skutečnosti?. Hnutí ANO miluje ty velké podniky. Ty živnostníky považuje za trošku zbytečné. Opakovaně se k tomu i mediálně hlásili. To je jasné, jak tohle hlasování dopadne. Je to politika a k tomu to směřuje. Zoufale se tam někdo snaží místo toho dělat manikúru nebo nějaké takovéto věci teď, aby ty krámky nezely prázdnotou. Ale projděte se těmi menšími, ne tak bohatými městy a uvidíte to.
Pan poslanec Ferjenčík. Děkuji.
Pokud jste tedy připraveni na tu věcnou debatu, já vás prosím , abyste věcně posoudili ten jednoparagrafový návrh a věcně řekli, jestli s ním souhlasíte, nebo nesouhlasíte. Pokud souhlasíte, tak hlasujte pro něj. Pokud nesouhlasíte, tak hlasujte pro zamítnutí. A nevymlouvejte se na to, že vláda předkládá komplexní řešení.
Po ní pan předseda Bartošek.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já bych chtěla oslovit pana kolegu Bláhu prostřednictvím pana předsedajícího. Ano, můžeme se sejít někde u kulatého stolu a hledat nějakou shodu, určitě jsme k tomu mnozí připraveni, ale vyjadřujeme to prostřednictvím zákonů. A stejně tak jako vy říkáte "já něco připravím a chci se s vámi o tom bavit, protože je to dobré", tak prosím i my jsme něco připravili a považujeme to za dobré. Tak to opravdu vyjádřete hlasováním. A ještě k té roli. My jsme zákonodárci, proto se to má potom promítnout do těch zákonů. Já chápu, že GDPR je velmi komplikovaný dokument, ale v ostatních evropských zemích se s ním docela dobře vyrovnali. A ta role, kterou vy jste sehrál, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, je asi chvályhodná, ale neměla to být vaše role. Pozdě připravila ty zákony, které s tím souvisí. To není role zákonodárců. To je role exekutivy a v tom předchozí i tato vláda selhaly. A moc vás prosím, abyste rozlišoval roli Poslanecké sněmovny s rolí exekutivy. A opravdu máte velkou příležitost i vy ostatní, milí kolegové, vyjádřit svou vůli, pokud vám opravdu také vadí některé věci, které se týkají elektronické evidence tržeb. Máte příležitost to vyjádřit hlasováním.
Děkuji. Pan předseda Bartošek a po něm pan poslanec Munzar.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Když už tak intenzivně pracujete na GDPR, škoda, že jste nezaregistroval návrh lidovců, který tohleto všechno řeší. My jsme to dokonce chtěli předřadit na program schůze. Vy jste to zamítli. Vždyť to jsou jenom alibistické řeči, to, co tady předvádíte. Úřad na ochranu osobních údajů. Velice jednoduše. Když se připravoval tento návrh zákona, byli to lidovci, kteří řekli, že se to rozdělí na čtyři fáze a že chceme, aby se nejdřív správně vyhodnotily první dvě fáze, a pak se zváží, zda by se mělo nebo nemělo pokračovat. Samozřejmě že my jsme chtěli, aby další kroky byly podložené analýzou. Ale tak to přece není. Máme ho na stole. Není důvod to odkládat.
Já si dovolím zareagovat na pana poslance Volného. Ono se nedá takto paušalizovat. Oba dva víme prostřednictvím pana předsedajícího, že každé restaurační zařízení je jiné. Je zaměřeno na jinou klientelu, má jiné fixní náklady, musí se to posuzovat zařízení od zařízení a ne paušalizovat. Takže ta paušalizace, to jste mi jenom potvrdil to, co jsem tady řekl na začátku.
Takže pan kolega Benda zde vystoupil se svým projevem, kdy nám fakticky řekl, že pokud přijde advokát za nějakým svědkem a řekne mu, aby vyrobil zfalšovaný papír a předložil ho soudu, tak to nemá být trestné. Já bych se chtěl zeptat, co s tím tedy máme dělat? Já si myslím, že ten problém je vážný a že bychom měli slyšet nějaké alternativní řešení.
Fakticky pan ministr. Potom pan poslanec Benda.
Myslím, že ta věc je jasná a už byla dostatečně debatovaná. Čemu budete bránit? Budete hrdinně bránit tomu, aby byli postihováni lidé, kteří se snaží, aby soud rozhodoval o jiných lidech na základě nepravdivých informací. Na základě lží a podvodů, které tam někdo za tímto účelem úmyslně přinesl.
V řadě případů to věci jenom zkomplikuje a zhorší. Soud musí být schopen poznat, kdy je mu předložen falešný nebo nefalešný důkaz. A v okamžiku, kdy vstoupím do civilního řízení tím, že zahájím trestní řízení o předložení nějakého takzvaně falešného důkazu, tak to řízení jenom zkomplikuji, prodloužím, bude se na něj vyčkávat. Ale o tom já jsem přece většinu svého projevu nemluvil. Pan ministr tady ze mě dělá troubu, který chce hájit právo předkládat falešné důkazy. Nikdo nesmí být nucen svědčit sám proti sobě.
Máme ještě tři faktické poznámky.
Potvrzuji to, že kromě státních zástupců soudci byli velmi zdrženliví k tomu návrhu. A na rozdíl od - ještě jsme tam diskutovali jiné otázky - to nevyznělo, tedy aspoň já jsem to tak nepochopila, zásadně proti.
Také děkuji.
Já si myslím, že šlo spíš o takové zdrženlivé projevy, které náležejí tomu, že soudci se necítí jaksi příslušní k tomu, aby se podíleli na přípravě zákonů. Takové právo prostě nemá.
Děkuji.
Děkuji za slovo. Protože přece když přijde advokát a začne obcházet svědky, ať vypovídají jinak, než jak se to stalo, tak to přece nemá být v pořádku.
Já musím zareagovat zase na některé své ctěné kolegy. Křivý znalecký posudek už je dnes trestným činem. To s tím nemá nic společného. To je už dnes trestným činem, který nemá s touto novelou vůbec nic společného. Odvozené. Moje chyba, je designovaný. My jsme o tom vedli poměrně zásadní debatu v prvním čtení. Svolali jsme k návrhu zákona kulatý stůl, na kterém byli zástupci akademické obce, soudů, státních zastupitelství, obhájců České advokátní komory, Unie obhájců a další. Jakoby vznešený paragraf, jakoby paragraf, který vypadá - tak přece nikdo v této zemi by nechtěl, aby se mařila spravedlnost, to je něco opravdu hnusného a to bychom si nepřáli. Současně ovšem paragraf, který je nesmírně nebezpečný. Kdežto tady si státní zástupci myslí, že si opravdu, zejména ta jejich olomoucká část, že si mohou dělat, co chtějí, že mohou zveřejňovat, co chtějí, naprosto běžně to pouštějí do novin - a za pět let z toho nemáme nic. Nemáme jediný pravomocný rozsudek. Už přibližně rok nám tady chodí představitelé hnutí ANO a říkají o tom, jak stíhání premiéra designovaného je účelová hra. Nicméně je to opět pod dohledem státního zastupitelství. V tuto chvíli jsme v Poslanecké sněmovně kromě příběhu pana premiéra a předsedy klubu Faltýnka měli další dvě vydávání k trestnímu stíhání, a to pana poslance Svobody a pana poslance Růžičky. Ani v jednom případě Poslanecká sněmovna nedala souhlas s vydáním k trestnímu stíhání, protože pokládá věci za mnohem komplikovanější a problematičtější, než jak nám je tady vykresluje část státního zastupitelstva. V tom se nestalo vůbec nic. Svádění k maření spravedlnosti. Není to prosím svádění k něčemu jinému. Svádění k maření spravedlnosti. Je tady návrh pana poslance Chvojky, který to navrhuje vypustit. Tak jenom abych vyjasnil situaci, jaká bude. Za této situace připouštíme, že náhle může dojít k odposlechům obhajoby v trestním řízení, a to dokonce v řadě případů stejnými policisty, stejnými státními zástupci, kteří vyšetřují ten původní proces. Zatím jsme se na půdě této Sněmovny příliš nebavili o kauze Zadeh, která se tady řešila už v minulém volebním období a řeší se opětovně dnes. Já se vůbec nechci vyjadřovat ke kauze jako takové. Nevím, kdo tam má pravdu. Nevím, jestli dotyčná osoba něco spáchala nebo nespáchala. Jestli je to opravdu velký podvodník, nebo čestný muž, a je mi to vlastně úplně lhostejné.
Já počkám, aby paní ministryně měla šanci v důstojném prostředí přednést své úvodní slovo na zahájení třetího čtení...
Podle zrušené úpravy vznikalo společenství ex lege v případě, kdy podíl družstva na společných částech poklesl pod jednu čtvrtinu. Dále byl návrh projednán v podvýboru pro bytovou politiku a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Zde byly nad rámec předloženého návrhu na podnět Svazu českých a moravských bytových družstev diskutovány i otázky splácení úvěrů, které čerpala bytová družstva na opravy, modernizace a rekonstrukce společných částí, a to v době, kdy již byl dům rozdělen na jednotky ve vlastnictví dalších vlastníků. Přijetím tohoto návrhu bude ponecháno řešení individuálních případů vzniklých situací bytovým družstvům, neboť v rámci obecné úpravy nelze uspokojivě upravit veškeré možnosti, které mohou v praxi při splácení těchto úvěrů nastat. S tímto návrhem, tedy návrhem B4, za Ministerstvo pro místní rozvoj vyslovuji souhlas.
Pan zpravodaj se hlásí do rozpravy. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.
Děkuji za slovo.
V tom případě rozpravu končím. Není zájem o závěrečná slova. Já vás všecky odhlásím, požádám vás o novou registraci.
Děkuji.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, mnohé tady zaznělo. Naopak lze za svádění považovat téměř cokoliv včetně toho, jak potom uvádí komentář, vyzdvihování pozitiv takového postupu. Preventivní funkce trestnosti takového jednání povede tedy spíše k zastrašení osob na řízení zúčastněných, aby nebyly v řízení moc aktivní. Povede to k odrazení od toho samotného jednání. Nemyslím si, že toto je úplně rozumné. Jenom bych chtěl ještě připomenout tu historii projednávání.
To byla zatím poslední přihláška. Tak ještě kolega Benda.
Pokud se tak nestalo, pak mně nezbývá, než abych těch pět minut ještě využil k tomu, abychom malinko probrali onu situaci, co po nás vlastně žádají ony mezinárodní úmluvy.
To, že je evidentní, že se nebude hlasovat, neznamená, že bychom neměli poslouchat pana poslance.
Někdy se snažím věcně argumentovat, myslím, že jsem se o to snažil zcela poctivě tuto hodinu, a věřím tomu, že jsem většinu Poslanecké sněmovny přesvědčil o tom, že na příští schůzi Poslanecké sněmovny bude hlasovat pro mé návrhy, případně pro návrhy pana kolegy Chvojky, Výborného a dalších. Ale v tuto chvíli pokládám za opravdu zbytečné, abychom pokračovali v projednávání tohoto bodu vzhledem k tomu, že nám zbývají tři minuty a není zcela zjevně možné ani to hlasování stihnout, takže proto tady cituji Mezinárodní úmluvu OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu. Abych se tedy vrátil k té citaci. Trestnost maření výkonu spravedlnosti. Co myslíte, v jaké situaci jsme dnes? Přestože toto se odehrálo v minulém volebním období, měl jsem pocit, že minimálně orgány, které v té věci by měly působit, si budou dávat mnohem větší pozor. Tak v takové jsme reálné situaci dnes. Mohl bych vám tady, pokud tak neučiní někdo z mých kolegů, tak vám pak asi budu nucen přečíst - já vím, že mě pan ministr nemá úplně rád, protože už toto se mnou zažil jednou, když nám předkládal znalce, že holt jsou chvíle, kdy je třeba mluvit dlouho, abychom zastavili něco špatného, co se valí na tuto zemi. Asi vám pak budu nucen přečíst stanovisko České advokátní komory, poměrně důkladný rozbor, který poukazuje na problémy, ale snažil jsem se je v tuto chvíli zformulovat vlastními slovy, aby nám všem bylo jasné, v jak nebezpečné situaci se ocitáme. A pak chodí státní zástupci a říkají: No, nám se prosím stalo, že nám přišel svědek vypovídat, že ho chtěl obhájce ovlivnit, aby křivě svědčil.